Pomohlo to kvantitativní uvolňování, respektive tištění peněz, které se právě děje tím, že centrální banka nakupuje do své bilance cenné papíry a de facto tak poskytuje nové peníze finančnímu sektoru, nebo může i reálné ekonomice, v případě jiných centrálních bank to není součástí tohoto návrhu - pomohla tím kvantitativním uvolňováním, tím tištěním peněz Evropská centrální banka nějakým způsobem zachránit ekonomický růst eurozóny? Pomohl tento nový měnový nástroj k tomu, že by se ekonomice eurozóny dařilo lépe? Eurozóna přesto, že Evropská centrální banka masivně kvantitativně uvolňuje už celé roky, tak růst eurozóny se drží na velmi podprůměrných a malých číslech. Problém ekonomik eurozóny je samozřejmě úplně někde. To jsou přeregulované ekonomiky, ekonomiky s nízkou produktivitou práce, s neschopností přinášet inovace. Proč vlastně o to vláda i Česká národní banka usiluje? Ze strany vlády je to poměrně jednoduchá úvaha. Ve strachu nebo z obavy toho, že by nemusely ty dluhopisy mít tak výhodné podmínky, tak výhodnou úrokovou sazbu, tak samozřejmě vláda bude ráda, když tu bude subjekt, jako je Česká národní banka, která na sekundárním trhu bude moci tyto cenné papíry nakoupit a de facto zlevnit financování státního dluhu, což může být výhodou v tom nějakém krizovém krátkém období, kdy zkrátka potřebujeme zafinancovat nějaké veřejné výdaje. Problém tohoto návrhu je ale v tom, že ta centrální banka už od toho roku 2016 nechce pouze omezeně, ale natrvalo. Čili tady budeme i v budoucnu moci se více zadlužovat, než jak by to vládě umožňovala situace na trhu, respektive to, jak by tu vládu hodnotili soukromí investoři. Prostě jako jakákoliv jiná instituce si přeje rozšířit svůj vliv a moc. Ale znovu říkám, tyto centrální banky mnohem dříve než Česká národní banka vystřílely ten svůj hlavní arzenál, a pokud chtěly uvolňovat měnové podmínky, tak jim nezbývalo nic jiného než ke kvantitativnímu uvolňování přistoupit. Ještě nejsme zkrátka úplně na té zemi, ještě nejsme na té nule. Nicméně i ten samotný nástroj nakupování nejenom těch státních dluhopisů, teď bych se dostal k těm firemní dluhopisům, které bude moci centrální banka nakupovat, i to má své nezamýšlené důsledky, nákup firemních dluhopisů ze strany centrální banky. Centrální banka argumentuje, že tím může dodat likviditu do nějaké finanční instituce, která má potíže, ale znovu se dostanu a budu srovnávat to, jakým způsobem to probíhá v těch jiných světových centrálních bankách, ať už Evropské centrální bance, nebo Fedu, a budu vznášet takové dotazy, na které si každý z vás můžete odpovídat. Bude centrální banka nakupovat firemní dluhopisy od všech institucí na finančním trhu, které se objeví v potížích? I to je zcela zásadní otázka.
Byl podán pouze jeden pozměňovací návrh, a to pana kolegy Juříčka.
Je to sice jenom jeden pozměňovací návrh. Je otázkou, jestli máme hlasovat o proceduře, ale... Přihlášeno 99 poslanců. Přihlášeno 99 poslanců, pro 84, proti žádný. Jedná se o Táži se na zájem o závěrečná slova. Paní ministryně, paní zpravodajka? Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Byly předloženy dva návrhy. První, který bychom měli hlasovat, je návrh pana kolegy Ferjenčíka, což je návrh na zamítnutí tohoto zákona. Pokud tento návrh nebude přijat, tak bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod číslem 4873 pana kolegy Stanjury, který se týká spotřebních daní. Bylo tady zdůvodněno. Jakmile prohlasujeme tento pozměňovací návrh, můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.
Přihlášeno 99 poslanců, pro 96, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Takže paní poslankyně, prosím, máte slovo.
Takže nyní budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Ferjenčíka, což je návrh na zamítnutí tohoto zákona.
Kdo je pro zamítnutí? Přihlášeno 99 poslanců. Návrh na zamítnutí byl zamítnut.
Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod číslem 4873 pana kolegy Stanjury. Týká se to spotřební daně.
Slyším žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím.
Děkuji za slovo. Mám jenom prosbu. Nazývejme věci pravými jmény. Po tomto hlasování prosím nenazývejme tento zákon zákonem o rozpočtové odpovědnosti, ale říkejme mu pravdivě zákon o rozpočtové neodpovědnosti.
Nyní tedy přistoupíme k dalšímu bodu dnešního jednání Poslanecké sněmovny.
Vznikl na základě nějakých konzultací a tak podobně. Já si myslím, že by to bylo užitečné. A učitelé odvádějí skvělou práce. Rodiče se teď tomu dálkovému vzdělávání věnují. Notabene je to tak důležité u těch dětí pátých a sedmých tříd, které jsou opravdu malé, a pro ně ta jednotná přijímací zkouška je ještě náročnější než pro ty, které jsou na základní škole, nebo pro ty maturanty. Nemám, pane ministře, žádnou otázku. Považoval jsem za důležité tady tento svůj názor sdělit. Možná by mělo zaznít vysvětlení k tomu, proč tedy nemohou do základních škol alespoň na konzultace třeba ti sedmáci. Ti páťáci se tam, dejme tomu, dostat mohou. Tolik za mě.
Nejdříve budu přitakávat tady svým předřečníkům. A to nemalou odpovědnost. A já jsem také v řadě věcí, a můj klub vás podpořil v maturitách, teď vás znovu podporuji v maturitách. Když se některým do toho nechce, tak já říkám, měly by normálně proběhnout. Já šetřím těmi slovy. Svým způsobem je chaos všude, pane ministře. Z toho byste to velmi rychle poznal, na co lidé poukazují, na co se ptají. Já chápu, že některým možná téměř jasnovidným kolegyním je všechno jasné a berou, že je to všechno přesně nalajnované. Ale zřejmě není, prostě protože ti lidé se ptají. A neptají se po jednom. To jsou opravdu desítky, možná stovky dotazů, poukazů na nedorozumění, na nejasné teze, na věci, které se lidově řečeno třískají. I ve městě. I ve městě. Jsem za to opravdu rád. A nevím, proč by to školství mělo zaostávat. Já to beru. A ten se k té věci vyjádřil jasně, že riziko ve školách je velmi malé, téměř žádné, co se týká nákazy i co se týká nějakého roznášení. Vždycky máte nějaké riziko. A když pomine jedna pandemie nebo epidemie, může přijít nová. A mě trošku na pana ministra mrzí, tak jak na jedné straně jsem ho snad i pochválil, tak mrzí, že pan ministr neodpovídá. Často neodpovídá. Některé věci nezodpověděl na výboru. Některé věci neodpovídá na sněmovně. Na otevřené dopisy také neodpovídá. A nemluvím jen za sebe, ale prostě přichází to z více stran. A víte, mnohdy jsou to takové konstruktivní dotazy nebo připomínky v tom smyslu, my víme přece všichni, že ta pandemie se může vrátit. Černý prorok. Ale opravdu může přijít. Anebo přijde něco nového. A my teď, nevím, jestli to víte, nebo nevíte, nemáme třeba ve školském zákoně oporu ani pro to distanční vzdělávání pro základní školy. Nemáme. Pro střední školu ano, pro základní ne. A chápu, že sémanticky to usnesením možná mohlo být lepší, klidně bych si nechal poradit, ale hlavně jsem měl za to, že pan ministr to vezme za své a řekne: v nejbližším školském zákoně to vyřeším. Tak nevím proč. To přece není blbost, aby měli stejné podmínky, když je mohou mít. Určitě ne. Naopak by pana ministra možná jaksi do nebe skoro vyzvedli radostí. Ta opatření se při přijímačkách dají dělat daleko jednodušeji než při čemkoli jiném zrovna.
Vaše hotline bohužel nefunguje. Několik dnů se tam snažili fakt dovolat. Opravdu, přísahám, pane ministře. Nechci s vámi vést polemiku, ale skutečně několikrát se snažili dovolat a zjistit nějaké informace. Nedařilo se to. Je možné, že to bylo v tom období, kdy vlastně ty manuály vyšly, a vaši lidé byli přetíženi. Takže bych poprosila ještě jednou o informaci, jak je to s těmi přípravnými třídami. Jestli budou moct být otevřeny, nebo ne. Na cestu mít musí, ale jestli je musí mít i na hřišti. Tohle jsou všechno věci, které ty ředitele trápí. Snaží se celou dobu odvádět dobrou práci. Teď je před nimi ten den D a chtějí dodržet všechno, co se po nich očekává. Děkuji. Vážím si toho, že jste za námi přišel. Ještě jednou děkuji kolegům a kolegyním, že mi ten bod zařadili a že tady vydrželi.
Já bych tedy... Pane ministře, momentíček. Takže já bych tedy zahájil všeobecnou rozpravu. A teď tedy, pane ministře, máte přednostní právo. Děkuji.
Děkuji za ty dotazy. Neb v této době, která je samozřejmě nejistá, je nouzová, já naprosto vnímám, že řada dětí má před sebou jednotné přijímací zkoušky, řada dětí má maturitní zkoušky. Ředitelé se musí popasovat s tou situací, která je nestandardní. Myslím si, že není v tuto chvíli, a věřte mi, člověk v této republice, který by si víc přál normální stav, než je ministr školství v oblasti školství. Čímž odpovídám na tu čtvrtou otázku. Já mám přehled o tom, kolik hovorů vyřešili během prvního týdne té koronakrize. Potkává se s tím každý z nás, vnímám to, ale prosím, tady se zastávám těch lidí, oni to zvedají, oni odpovídají. A odpovídala ředitelům, ředitelé děkovali. To znamená, opravdu konáme, činíme. Zkuste si to srovnat se situací, když voláte na JPC nebo kamkoliv jinam, jestli jste se vždy dovolali na první dobrou. Tady se svých podřízených zastávám, protože opravdu hoblují na maximum celou dobu a čelí tam neuvěřitelnému tlaku, negaci, a přesto to zvládají s bravurou a patří jim za to dík, i když se mohlo stát, co jste říkala vy. Co se týká přípravných tříd, mám pro vás dobrou zprávu. Je uvedena v těch obvyklých otázkách a odpovědích na Ministerstvu školství. Takže to je pozitivní odpověď. Nebylo to explicitně v tom manuálu, ale přesně na to přišel dotaz. Kromě toho, že ho odpovídáme na té lince, jsme ho zařadili do těch frekventovaných dotazů a je tam zodpovězen. A teď to říkám i tady. K druhé části. Ta druhá část se týkala té situace, zdali mohou jít mimo areál školy. Podotýkám, ty manuály a závaznost těch manuálů. Týká se to roušek, týká se to dalších záležitostí. Obsahují další závazné věci, už jsem to tady zmiňoval. A jak říkám, teď to ještě upřesníme. Ale pokud se ptáme po právní závaznosti, tak ona se tím dokumentem prolíná. Samozřejmě, že u některých věcí jsou to hygienické standardy, které bude... ale pokud je tam minimalizovat ten kontakt, tak už to slovíčko napovídá, že k nějakému kontaktu dojde. Takže nejsem právník, ale samozřejmě v této logice tam ta právní vymahatelnost není. To znamená, aby někdo řešil, že se ten žák nebo student nakazil v té škole, protože nebyl dodržen rozestup, je záležitost, která... Ano. To znamená, to je ta věc. A pak ten konkrétní dotaz, který jste vznesla. Já jsem na začátku řekl, že české školství je nesmírně, nesmírně rozdílné. Takže ano, to základní doporučení, které v tom manuálu je, aby zůstaly děti v areálu školy, ale pokud jsem dostal dotaz - a to je ta reakce na ten Seznam. Nepřál bych to ani největšímu nepříteli a za něj vás nepovažuji. Ale vymezím se vůči tomu, co jste říkal o nekomunikaci. Spolu jsme se v poslední době bavili na všech různých fórech, v médiích a na školském výboru. Kladete stále stejné dotazy a já je zodpovídám. Zodpovídám je i teď. Vaše mantra o nekomunikaci Ministerstva školství či nejasných pokynech je prostě mantrou falešnou a dovolte mi, abych to jednoznačně vyvrátil. Ten harmonogram rozvolňování je dán. Řekli jsme termín, jak bude probíhat rozvolňování, a držím tento termín. Rozestup mezi vlnami je 14 dnů. Nebo si vytáhnete mail, který se vám hodí, a uděláte tady z té anekdoty nějaké pravidlo? Já bych mohl úplně stejně kontrovat, a nebudu to dělat, reakcemi těch ředitelů, a hlavně je tady mlčící většina ředitelů, která se s těmi pravidly snaží vypořádat. A kdybyste byl na tom místě, dělejte odvážná rozhodnutí.
Prosím.
Já děkuji panu ministrovi za odpověď, alespoň částečnou.
A nyní tedy vystoupí pan poslanec Jiří Mihola.
Tak já musím reagovat nejdříve na paní kolegyni Černochovou. Přijde mi opravdu nefér, pokud ona je spokojena, že jí bylo odpovězeno, a tím to všechno hasne. Ostatní můžeme jít asi domů! Tak takhle si představuje diskuzi o důležité problematice občanská demokratka! A rovněž mě mrzí pan ministr. Já myslím, že ho dokážu pochválit. Tak já vám to ještě řeknu aspoň v suchých bodech. To je faktum. Je to po třech týdnech. Je to v pořádku, kolegové? Jestli ano, jestli mám čekat ještě dva měsíce, dobře, počkám. Já jsem myslel, že přeci jenom by takovou odpověď ve vážné věci mohl člověk, i kdyby byla velmi stručná, dostat rychleji. Tak pardon, že jsem si dovolil po třech týdnech tady tohle podotknout. To za prvé. Padlo tam snad nějaké řešení? Budeme to řešit? Tam jenom: Ne, ta formulace nebyla úplně dobrá. Ne, tak takhle to nepodpořím. Dobře. Já respektuji ten názor. Tak pardon, že jsem to znova otevřel, když si myslím, že to budeme moci znova potřebovat. Takže jestli jsem příliš zdržel ať už paní poslankyni, nebo pana ministra v těchto vážných věcech, tak se omlouvám, ale já si myslím, že to bylo k věci, k bodu, na rozdíl od mnoha úplně odtažitých věcí. Doufám, že bude paní poslankyně stejně striktní.
Já bych reagovala na pana kolegu Miholu, křesťanského demokrata. Vy jste ten bod normálně sprostě zneužil! Protože nejsem členka školského výboru!
Nyní vystoupí pan poslanec Jiří Mihola a následně vystoupí pan ministr Robert Plaga.
Bohužel neúspěšně, naposledy o jeden hlas. Byl to stejný bod, který žádal informaci o otevření škol. A k tomu se vážou - samozřejmě to můžeme dál větvit, ale to téma je jasné a já jsem se ho držel, tak mě nemistrujte, prosím vás, vy!
Tak to bylo zatím poslední vystoupení. Takže já končím všeobecnou rozpravu, jestli se nikdo nehlásí. Pan ministr?
Nemám a nemám ani žádný návrh usnesení.
Je zájem o závěrečná slova? Není, takže já končím tento bod.
Stejně tak nám zmizel institut odvolání. Ty podmínky totiž nejsou rovné.